Ona tady skutečně to zdůvodnění po lékařské stránce uvedla dobře. Problém je s tím, co už tady řekl kolega předseda rozpočtového výboru, že nelze jednoduše specifikovat potraviny pro zvláštní lékařské účely. Pro potřeby daně z přidané hodnoty je třeba přesně specifikovat, o jaké konkrétní potraviny se jedná. Snažil jsem se to vykomunikovat během víkendu s panem ředitelem Halou, ale řekl mi, že na to je tak krátká časová doba, že to nelze. Jenom z těch důvodů, které jsem zde uvedl, nikoliv z jiných důvodů.
Pardon, pane předsedo. Mám tady dvě faktické poznámky: Pavla Plzáka a paní poslankyně Radky Maxové. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
To je přesně to, co říkal pan poslanec Hovorka, čeho já se bojím. Toho já se bojím.
Nyní paní poslankyně Radka Maxová, také k faktické poznámce. Prosím.
To není jen tak něco!
Prosím, paní poslankyně, ještě chvilku vyčkejte. Děkuji.
Vždyť už jenom ta suma hovoří o tom, co bude větší zásah. Jsem ráda, že TOP 09 si bere přestávku na toto téma, a budu ráda, když budeme diskutovat i dál.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Nelze takhle obecně, že jsou to výrobky, které jsou pro zvláštní lékařské účely. Z toho důvodu - jiné důvody k tomu nevedou, aby skutečně ten pozměňovací návrh prošel řádnou diskusí s odborníky na Ministerstvu financí. Jiný důvod, proč by tento pozměňovací návrh neměl být projednán, není než to, že to není vlastně řádně projednáno a není přesně specifikováno, které konkrétní výrobky.
Pane předsedo, máte slovo.
Pevně doufám, že nebudu poslední přihlášený, protože mám konkrétní dotazy buď na pana premiéra, nebo na pana zpravodaje, které se týkají tohoto zákona. A mě by zajímalo, zda má vláda a Ministerstvo financí představu, jak bude vypadat to kontrolní hlášení.
Děkuji za slovo. Hlasovat bychom tedy mohli o usnesení rozpočtového výboru jako celku, pokud není námitek. Poté bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písmenem B, což je pozměňovací návrh pana kolegy Raise. Poté bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písmenem C kolegyně Maxové, o kterém tady již byla živá debata.
Dámy a pánové, přeji pěkné odpoledne. Čas určený na přestávku vypršel.
Děkuji za slovo.
Jinak pak s tím dalším postupem souhlasím.
Přivolám naše kolegy z předsálí a budeme hlasovat o proceduře tak, jak ji teď navrhl pan zpravodaj Václav Votava. Zahajuji hlasování o proceduře tak, jak ji teď navrhl pan zpravodaj Václav Votava. Nyní tedy prosím pana zpravodaje, aby přednášel jednotlivé návrhy, požádám o stanovisko pana premiéra, pana zpravodaje a dám o nich hlasovat. Kdo je proti? Pardon, omlouvám se. Je tady návrh na odhlášení. Prohlašuji toto hlasování za zmatečné. Stanoviska jak pana zpravodaje, tak pana premiéra byla kladná. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 25, přihlášeno je 147 poslankyň a poslanců, pro 116, proti 31, návrh byl přijat. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti? Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti? Kdo je proti? Je to hlasování číslo 28, přihlášeno je 147 poslankyň a poslanců, pro 70, proti 63, návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Konstatuji, že jsme s návrhem zákona vyslovili souhlas. O slovo se hlásí předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Miroslav Kalousek.
Dámy a pánové, bylo to vaše právo, projevili jste vůli většiny. Tato rozhodnutí mají jednu výhodu. Vždy se dají po nějakém čase porovnat a říct, jestli přinesla svůj výsledek, nebo přinesla svoji škodu. Já si vám teď dovoluji prorokovat, že jste způsobili jenom škodu, bez výhody pro kohokoliv.
Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Dále se s přednostním právem hlásí pan předseda Úsvitu přímé demokracie Tomio Okamura.
Teď si uvědomte, že vy jste tímto hlasováním podpořili šedou ekonomiku, podpořili jste to, že mnozí živnostníci skončí na pracovních úřadech nebo ztratí chuť vůbec do podnikání.
Poslanecká sněmovna jako orgán, kterému se vláda zodpovídá, vůči tomuto nemůže zůstat nečinná, němá, nemůže to ignorovat. To můžeme chápat jenom jako totální rozklad vlády. Protože ať už je to varianta jedna, nebo varianta dvě, tak to vážným způsobem znedůvěryhodňuje vládu, snižuje její vážnost ve veřejnosti, a tím i snižuje věrohodnost Poslanecké sněmovny jako orgánu, který dal vládě důvěru. Pane premiére, bez ohledu na to, jaký teď projednáváme bod, my vás žádáme o vaše jasné vyjádření včetně toho, jak budete postupovat, protože tohle myslím nemá precedens v historii českého parlamentarismu.
Já pouze pro pořádek uvedu, že projednáváme program 20. schůze a v tento moment není otevřen žádný bod, to znamená, mohou vystupovat pouze lidé, poslanci a poslankyně, s přednostním právem. Za předpokladu, že se nikdo nepřihlásí s přednostním právem, otevřu další bod.
Dámy a pánové, vy se tady mnozí bavíte a smějete, ale já se tedy nebavím a nesměji. Vy si opravdu myslíte, že si česká politická kultura může dovolit to, aby se takto vyjadřoval jeden člen vlády o druhém členovi vlády, a my se tady tomu budeme smát? Toto si tedy před občany nezodpovíme. My se k tomu musíme jasně postavit a tuto pokleslou politickou kulturu plnou urážek a vulgarit musíme jako Poslanecká sněmovna odmítnout. Ale dobře. Je to evropský rekordman."
Já skutečně nechci, aby takovéto spory, takovéto zbytečné přestřelky, odváděly vládu od toho, co má dělat. Myslím, že bychom této příležitosti měli využít ve prospěch České republiky. Já rozumím opozici, že tuhle věc využívá. Chápu to. Kdybych byl v opozici, tak bych se také určitě zeptal předsedy vlády. Je potřeba, aby se tím vládní koalice zabývala, aby se tím vláda zabývala. A já skutečně nechci, aby podobné přestřelky buď obtěžovaly občany, nebo komplikovaly vůbec fungování vlády jako takové. To je mé vyjádření k celé situaci. Domnívám se, že opozice má samozřejmě právo, aby svolala mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny, ale nic to nemění na tom, že tuto věc projednáme v rámci koalice, budeme se tím zabývat v rámci vlády. A já bych byl velmi rád, aby vláda dodržela to, co řekla, pracovala a plnila svůj vládní program.
A nyní požádám o vystoupení paní ministryni Válkovou a připraví se pan předseda Okamura.
To by nemělo být předmětem rokování Poslanecké sněmovny. Ale občany zajímá, zda přijmeme včas novelu, která napraví současný neutěšený stav v oblasti nařizování výkonu rozhodnutí na společné jmění manželů například, zda přijmeme novou úpravu paušální náhrady hotových výdajů nezastoupeného účastníka, které jsme přerušili podle mého názoru naprosto zbytečně v 19 hodin ve středu. A pak se bude pokračovat v řádně schváleném pořadu schůze. Nebylo tomu tak. Čili to, co zajímá občany, to, co by zlepšilo jejich situaci, to, co připravil rezort spravedlnosti a co považuji za svou povinnost tady obhajovat a prosazovat, se neprojednává. Čímž v žádném případě nezlehčuji situaci, ke které nyní došlo. Děkuji za pozornost.
Já vám děkuji, paní ministryně.
Tak já jsem pozorně poslouchal ta následující vystoupení po mém vystoupení a jsem nejenom už v šoku, ale jsem přímo zhrozen. Protože na jednu stranu řekne, že vše už tady bylo řečeno, na druhou stranu řekne, že to nechce zlehčovat. Ale přece ta obvinění neřekl nikdo z opozice! Ta obvinění řekl ministr vlády druhému ministru vlády! A my jenom reagujeme na to, aby se celá záležitost vyjasnila. Pakliže se nepotvrdí, odvoláte příslušného ministra? Vy tady máte většinu. A ten zákon už tady dávno mohl být projednán.
Já vám děkuji.
Potom mám přednostní přihlášku pana poslance Okamury, pak přednostní přihlášku pana předsedy klubu TOP 09 Miroslava Kalouska, pak řádnou přihlášku pana poslance Ludvíka Hovorky.
Děkuji za slovo. Já jsem tuto věc konzultoval s paní náměstkyní Hornochovou. Pokud toto není, a ten pozměňovací návrh bohužel takto napsán není, tak to opravdu nelze schválit. Pak by to samozřejmě mělo veliký vliv do státního rozpočtu.
Ještě před faktickou poznámkou paní poslankyně Maxové budu konstatovat omluvy. Paní poslankyně Maxová má slovo k faktické poznámce. Paní kolegyně, máte faktickou poznámku.
Omlouvám se, pane předsedo.
Děkuji.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi sdělit stanovisko hnutí Úsvit k tomuto zákonu. Vidíme ten problém konkrétně v kontrolních hlášeních pro malé živnostníky. Podle analýz na základě tohoto vládního návrhu se zvýší byrokratická zátěž pro malé živnostníky, respektive pro živnostníky jako takové, o tři a půl hodiny měsíčně. V této souvislosti připomínám, že Česká republika má historicky rekordní nezaměstnanost. Vidíme tady návrh rozpočtového výhledu do roku 2017 - stále obrovské deficity. Vy jste prý taky taková. Děkuji za pozornost.
Děkuji.
Dobrý den. A skutečně problém není, jak tyto potraviny pro zvláštní léčebné účely vytipovat, to je jednoduché. Čili skutečně se domnívám, že tento pozměňovací návrh by měl být přijat.
Že se o tom možná bude mluvit na koaliční radě, to nám je v zásadě jedno. Ale bude se o tom mluvit tady na půdě Poslanecké sněmovny, které se zodpovídá vláda! Ale z tohohle prostě neutečete, pane premiére, z tohoto rozhodnutí. To nejsou nevhodná slova. Možná bychom mohli být, pokud budeme mimořádně tolerantní, o tom prvním výroku, kdy obvinil ministr financí ministra zdravotnictví, že je alkoholik a že potřebuje psychiatrickou péči, bychom možná, vy možná, s velkou mírou tolerance. Ale v okamžiku, kdy mluvíme o kriminálních činech, o tom, že někdo čerpá veřejné prostředky ve svůj soukromý prospěch, tak to není nevhodný výrok! To je mimořádně závažné obvinění! My samozřejmě nevíme, kdo má pravdu. Ani to nemůžeme vědět. My jenom chceme, abyste se k tomu jasně postavil a řekl například toto: "Jeden nebo druhý půjde!" A budou si vyměňovat vzkazy o státních hmotných rezervách a chalupách na Čeladné? Pan poslanec Kalousek mluvil o tom, když opozice útočila na vládu, nebo zpátky... Ale toto není případ souboje vlády a opozice. My jsme to sem nepřinesli. My jsme ty výroky nepublikovali. My jsme nikoho neobvinili. A říct, že to je nevhodné vyjádření, je prostě málo.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, my jsme velice dobře zaznamenali rozhořčení opozice k tomuto tématu a my ho sdílíme. Slýchám tady od pana poslance Kalouska, prostřednictvím pana předsedajícího, že nevěří českým novinám. Ale vyjádření pana kolegy Němečka je jenom z těch novin. Nechme na to, aby měli možnost se obhájit, a já jsem přesvědčen o tom, že pan premiér v této věci bude jednat tvrdě a rozhodně. Ale nechte nám na tom, abychom si své věci vyřešili, a my si je vyřešíme. I to se může stát. Jediné, dámy a pánové, co já neumím vysvětlit veřejnosti po dnešní schůzi, je to, že z této schůze odejdeme a zvýšíme si platy tak neúměrně, že to neumím těm občanům vysvětit. Pojďme se vrátit k jednání této schůze, prosím pěkně.
Dále přednostní právo má pan předseda Okamura.
To znamená, nejenom že to budete šetřit nebo že se zeptáte. Takže jestli podáte trestní oznámení, anebo jestli to plánujete řešit jinými kroky. Prosím, obraťte se do budoucna a já bych vás poprosil, jestli byste mohl nastínit konkrétní kroky. Anebo jestli v tom případě odvoláte někoho z vlády. Anebo jestli ne, tak by to znamenalo zamést pod koberec, to je přeci z tohoto úplně zřejmé. Protože je zcela jasné z tohoto obvinění, že jeden nebo druhý vlastně lže.
Děkuji.
Pane premiére, až zase budete opozici obviňovat z toho, že zdržuje schůzi, že ji protahuje, tak bych rád, aby tady zaznělo, že to nebyl žádný opoziční poslanec. Nejsou to opoziční poslanci, kteří se navzájem obviňují z krádeže veřejných peněz. Předseda klubu TOP 09 Kalousek neobvinil Stanjuru z toho, že vykrádá veřejné fondy. A Stanjura neobvinil Kalouska, že vykrádá veřejné fondy. K tomu, co řekl pan ministr Chovanec, že mohlo být něco mediálně posunuto. Umím si představit, že mohl být nějak mediálně posunut výrok pana ministra Němečka, protože byl interpretován. Ale výroky pana ministra Babiše, které začínají psychiatrickou a protialkoholní léčebnou, kterou velmi doporučuje svému kolegovi ve vládě, pokračují přes to, jak si ten Němeček nakradl a jak holt chápe, že si ten Němeček musel nakrást, protože si staví ten barák v Čeladné. Tyto výroky nejsou interpretovány přes média. Neumím si představit, že by ho neměl dostatečně chráněn.
Opravdu si myslíme, že toto jsou firmy, které dělají karuselové podvody a karuselové obchody? My bychom rozuměli tomu, kdyby vláda případně tuto povinnost ukládala v konkrétních položkách. Každý z nich bude mít povinnost u normálních daňových dokladů, ne u zjednodušených, uvést seznam všech daňových dokladů. Mě by zajímalo, jestli Ministerstvo financí nebo vláda zkusily alespoň odhadnout, kolik je daňových dokladů. Takže stovky u těch nejmenších. U těch největších to budou desetitisíce, statisíce. Co s tím vlastně bude dělat kromě toho, že bude hromadit ta data? Já se prostě obávám, že stát není ten, který je schopen ochránit takové množství dat. To je jeden okruh otázek. Tady byl podle mého názoru rozumný návrh Hospodářské komory, která bezesporu s vládou dialog vede, a ten byl odmítnut.
Děkuji.
Zaměření se na určité komodity by nepomohlo vůbec nic. S komoditou to příliš nesouvisí. Tam žádné riziko neexistuje.
To byla poslední přihláška do rozpravy. Před hlasováním. Není tomu tak. Ještě si jenom zopakuji, pane předsedo, říkal jste 30 minut?
A to je všechno. Vy jste nás vystavil do časové tísně tím, že jste vy a vaši kolegové hlasovali o zkrácení lhůty na 48 hodin. Je to přesně naopak, než říkáte a tvrdíte.
Nyní pan předseda Okamura, po něm pan premiér.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já musím skutečně reagovat na slova pana premiéra. V podstatě není ani prostor si ty návrhy prostudovat. A pak nám tady pan premiér řekne tři dny poté, že nemáme řečnit, přestože na to máme právo, že se nesmíme vyjadřovat, nesmíme to před veřejností komentovat, nesmíme sdělit svoje názory. V podstatě jsme tady od hlasování. To není skutečně možné. O závažném zákonu. A teď zase říkáte, že jsme neměli být přítomni na vaší schůzi, naši předsedové poslaneckých klubů plus jedna osoba, když se tady mělo o něčem hlasovat. A jenom to svědčí zase o tom zmatku, jenom to svědčí zase o té nesystémovosti, kdy se to tady překrývá jedno po druhém a vlastně v tom není žádný pořádný systém. Například naše novela zákona o místním referendu již tady visí, my jsme ji vkládali v květnu. Proto také jsme se v úterý sešli, předsedové poslaneckých klubů, opozičních poslaneckých klubů, a řekli jsme si co teď. A my chceme, abyste alespoň jeden opoziční návrh za každou stranu určitě nechali projednat na každé následující schůzi Poslanecké sněmovny. Protože to není možné. To je absolutně nedemokratický postup. Kvůli tomu, že se tady předložil takový paskvil, kvůli kterému jsme tady strávili celé léto, několik měsíců, a teď se dostáváme do časového tlaku. Takže prosím vás, pane premiére, neříkejte, že jsme v časovém tlaku kvůli opozici, ale řekněme si na rovinu, protože já zas tak krátkou paměť nemám, že je to kvůli neschopnosti vlády předložit alespoň nějaký funkční služební zákon. Já jsem tady byl, například.